Ale já mám pocit, že tady převládla ješitnost. Namísto toho zkoušíte vymýšlet vlastní řešení, která se ale jednoduše neosvědčují. Historický exkurz v úvodu svého projevu jsem neměla v něm samoúčelně. Víme, že odpuštění DPH v listopadu a prosinci snížilo inflační zátěž na české domácnosti, a z historický údajů víme, že DPH může výrazným způsobem pohnout cenovou hladinou. Odpuštění DPH ve prospěch našich občanů je rozumným krokem. Úkolem státu není zdanit bezpodmínečně všechno, co je možné. A pokud, vážení kolegové, nevěříte mně jako předsedkyni opozičního klubu, tak se inspirujme zahraniční zkušeností. My jsme byli první, kdo za listopad a za prosinec prominul DPH na energie. Ale stejnou nebo podobnou cestou, jakou my navrhujeme, se vydala řada dalších zemí. Francie limituje zvyšování cen elektřiny a vrací miliony eur.
Ještě než vás uvítám, poprosím vás o přenesení veselí do předsálí. Svolala paní předsedkyně Poslanecké sněmovny na základě žádosti 46 poslanců. Navrhuji, abychom určili pana poslance Oldřicha Černého a pana poslance Toma Philippa ověřovateli této schůze. Současně už gonguji a přivolávám kolegyně a kolegy z předsálí. Dále sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci - nyní jich bude celá řada a já vás opět poprosím, zatímco to budu číst, přeneste diskuse do předsálí. Toto byli poslanci. Dále ještě teď dorazily další omluvy, se kterými se musíme vypořádat a seznámit se s nimi. Nelze tedy navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a také nelze rozšiřovat schválený pořad. Já se nyní rozhlížím, zda jsou přednostní práva. Paní předsedkyně klubu hnutí ANO Alena Schillerová.
Musíme řešit vlastně...
Poprosím, přenesme diskuse do předsálí, umožněme důstojné vystoupení. Děkuji, kolegyně a kolegové.
Dovolím si ještě jeden citát na závěr, respektive definici chudoby: "Chudoba je stav hmotné nouze. To znamená, že lidé nemají dostatek prostředků k zajištění své existence v dané společnosti." A definice pokračuje: "Vlastní řešení chudoby závisí na možnostech a podmínkách ekonomické prosperity a na etických principech každé společnosti." Znovu na vás apeluji, situace je vážná. Naproti tomu v okolních krajinách politické reprezentace řeší aktuální situaci mnohem razantněji. Pojďme to vyřešit lépe, nástroje máme. Zbavte se prosím ješitnosti a znovu předložte návrhy naší vlády, které jste stáhli. My jsme připraveni v opačném případě, že tak neučiníte, ale apelujeme na vás, ty návrhy jsou připravené, vaše vláda je stáhla z programu Poslanecké sněmovny.
Dobré ráno všem. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, jsem přesvědčen, že tato schůze, kterou svolalo hnutí ANO, je nesmírně důležitá, protože ten problém, který se na nás valí s energiemi, s cenami energií, se dotkne úplně každého a úplně všeho, jak fyzických osob, tak právnických osob. Je to problém, který bohužel nezmizí, je to problém, který neskončí ani zítra, ani za měsíc, ani za rok. A upozorňujeme na to už dlouho. Ale zpět k příčinám dramaticky rostoucích cen energií. Prakticky všechny z nich jsou spojeny s naším členstvím v Evropské unii, respektive s některými jeho aspekty, a s neochotou naší vlády se jim vzepřít a opravdově je začít řešit. Ale k tomu obchodování s emisními povolenkami se konkrétně ještě dostanu. Patří sem i odstavování jaderných a uhelných energetických zdrojů bez ekvivalentní náhrady, protože větrné a fotovoltaické zdroje z povahy věci jejich plnohodnotnou náhradou nejsou ani náhodou. V určitých ročních a klimatických obdobích navíc musí být jejich výkon do velké míry nahrazován plynovými elektrárnami, což vede k růstu spotřeby zemního plynu a dle zákona nabídky a poptávky také k výraznému růstu jeho ceny. K těmto vysokým cenám povolenek ovšem přispívá nejen zdražování plynu, ale také finanční spekulanti. Tyto povolenky jsou totiž volně obchodovatelné, což je naprostá nehoráznost s tragickými dopady, jak vidíme v přímém přenosu. A na tomhle se přece nebudeme podílet. Emisní povolenky jsou jakýmisi novodobými odpustky zeleného eurounijního náboženství, přičemž za jejich vysokou cenu má nejvyšší odpovědnost opět Evropská unie, která každoročně vydává těchto povolenek záměrně zcela méně a méně. To v případě přebytku plynu vede k jeho nižším cenám. Zodpovědné vlády, například ta maďarská nebo srbská, to vyřešily po svém. Uzavřely dlouhodobé, několikaleté kontrakty na dodávky plynu s ruskou společností Gazprom, a tak zajistily svým občanům několikanásobně nižší cenu této komodity, než tomu je a bude v případě občanů České republiky.
Já jsem obecně poněkud skeptický, že se k té prosperitě prodotujeme. Celkově si myslím, že je lepší lidem v energetické krizi pomoci napřímo a hned finančně a nechat na nich, aby našli způsoby, jak ušetřit prostředky. Když jsem se zmiňoval o Modernizačním fondu, v Modernizačním fondu bude mnohem více peněz, za dva roky se odhaduje, že v důsledku zvýšených cen energie tam přiteče o 20 miliard korun navíc. Zase by mělo zaznít, na co těch 20 miliard korun, které od lidí vybereme na daních, půjde. Budou to další dotace? V programovém prohlášení vlády se vláda zavázala, že bude dopady energetické krize částečně kompenzovat. Současně se zavázala, že se nebude zvyšovat daňová kvóta, ale ta se právě tím zvýšeným výběrem daní na dovezený plyn zvyšuje. Čili pojďme se bavit o tom, jaké parametry by mělo mít řešení, které bude přijatelné a dostupné pro široké vrstvy obyvatelstva. Jestli to má být bonus na energie, o kterém jsme mluvili, jestli to má být snížení poplatku za obnovitelné zdroje. Myslím si, já osobně hodnotím poněkud kriticky tu snahu odpouštět DPH, nebo ho výrazně snižovat, protože to není, jak už jsem říkal, ekologicky motivační. A už tady zazněl i nástroj vhodného nastavení operátora, ale je otázka, jestli operátor na trhu s energiemi skutečně může být řešením, které je takto široce dostupné, a jestli to nebude pouze řešení pro nízkopříjmové skupiny. Já se domnívám, že o těchto vážných otázkách by se měla vést vážná politická jednání k hledání shody jak v koalici, tak případně s konstruktivní opozicí. Děkuji za pozornost a za zvážení různých pohledů na tuto otázku.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Musím reagovat. V mém životě není nic, za co bych se měla stydět a za co bych se měla bát nebo schovávat. Takže se k tomu dostanu. Tak pane ministře Síkelo - říkám dobře vaše jméno? Nabubřelý bankéř, který nepochopil, že je ve vládě a má se starat o lidi. Vy zřejmě máte problém se ženami. Karel Engliš byl právník. A hlavní důvod? Návrat DPH u cen elektřiny a plynu, kterou naše vláda v závěru minulého roku odpustila. Přečtěte si to. Je to tam černé na bílém. A určitě mě nebudete podezírat, že by to Český statistický úřad dělal pro mě nebo pro naši bývalou vládu. A když je respektujete, tak prostě holt kdo splní podmínky, tak tu podporu musí dostat. To jenom k vaší skandalizaci mého ctěného, váženého, pracovitého kolegy Karla Havlíčka, k tomu, když tady vytahujete, komu se to dalo, nebo nedalo. Jaká bude ta pomoc? Vy jste to tady udělali, vy jste to zadlužili, vy jste ty peníze rozházeli. Ale co uděláte vy? To jsme slyšeli celou kampaň. No, to jsme právě neslyšeli. To jsme neslyšeli.
Pro menší a střední podniky jsme ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou připravili rozšíření programu Záruka, prostřednictvím kterého pomůžeme podnikatelům získat komerční úvěry jen s minimálními úroky. A v neposlední řadě uvažujeme ještě o možnosti zřídit státního obchodníka s elektřinou. V některých okolních zemích, jako je Slovensko nebo Maďarsko, vidíme, že státy zmrazily nebo výrazně regulovaly ceny energií. Já jsem tady dostal přehled toho od svých předřečníků, co státy dělají a nedělají. My jsme prošli 26 států - ne všechny - Evropské unie a Velkou Británii opatření po opatření, dívali jsme se na to, co je vhodné pro nás, co by se dalo nejlépe použít. Vy jste všichni zapomněli zmínit ty státy, které se chovají stejně jako my - Skandinávii, Rakousko - které to opatření, které jste zmínili, zavedly až dnes, ale až do včerejška neměly vůbec žádné opatření a tu inflaci ve srovnání s námi mají více než o polovinu nižší. Na našem energetickém trhu je situace trošku jiná než na Slovensku nebo v Maďarsku, a my proto hledáme jiné řešení, které by nám umožnilo zajistit nižší cenu energií alespoň pro ty nejpotřebnější. Tento soubor opatření pomůže těm nejpotřebnějším a zajistí nejen rychlou pomoc, ale také nastaví dlouhodobá pravidla tak, aby se už neopakovala podobná krize jako ta, která nastala loni na podzim. Řešíme otázky povolenek, řešíme otázky taxonomií, řešíme spoustu věcí, které budou rozhodující pro budoucnost této země, pro její domácnosti, pro její podnikatele. Ale jak už jsem říkal, já nebudu rozhazovat peníze z helikoptéry, nebudu se ani fotit s pávy, nebudu chodit ani do každého televizního pořadu a ke všemu se vyjadřovat.
Další přihlášení s přednostním právem je pan poslanec Babiš.
A my dva, pane ministře, můžeme soutěžit. A my se známe přece dlouho, chodil jste s rodinou do sokolovny do Průhonic. Já nechápu, proč paní Schillerovou tady urážíte? Ta vaše arogance, to je jako neuvěřitelné. Ty kecy, já se nestačím divit. ERÚ je nezávislý úřad a vy tady podsouváte, že naše vláda s tím mohla něco udělat. To je zajímavé, že účastníci trhu museli vědět, že hraje letadlo pan Písařík, že spekuluje na pokles ceny, a vždycky mu to vyšlo. A potom mu to nevyšlo. Neuvěřitelná drzost, pane ministře, z vaší strany. Co to tu povídáte! Co tady povídáte o volbách? Nemá to nic společného s volbami! A já jsem byl v šoku, když jsem se to dozvěděl, a ptal jsem se, jak je to možné! A jak je to možné? No protože to je náš slavný Brusel! Ale když to vyřešíte, já vám budu tleskat. I když uděláte nový energetický zákon, který ochrání, ochrání naše spotřebitele. Vaše vláda vůbec nechápe, co je to inflace. Vy mě bavíte v tom, vy vlastně říkáte: lidi, dáme vám peníze a bude inflace. Vy vlastně říkáte: nedáme lidem peníze, no tak si nic nekoupí, nebude inflace. No, to je úplně geniální! To fakt, to musel vymyslet velký myslitel ve vaší vládě! Proč stále říkáte o nějakém zadlužení? Ale pane Jurečko, já se k vám dostanu. Takže já vám to tady řeknu, protože to je jenom trojčlenka. Pan ministr říkal, že my máme nějakou inflaci, že my jako, my jsme lednová inflace.
Tato vláda ale nepředložila pro občany vůbec nic. A znovu tady dávám to srovnání s polskou, maďarskou a nově i slovenskou vládou. Ale to je na okamžitou demisi. Takže vůbec dokonce není jisté, jestli vy dokážete prosazovat své vlastní návrhy. Viděli jsme to tady dneska ráno, kdy kolem třetí hodiny ráno jsme měli hlasovat o vládním pandemickém zákonu, který vy jste předložili v legislativní nouzi, to znamená, řekli jste, že na něj spěcháte, to znamená i za cenu protiústavního jednání v legislativní nouzi jste to předložili. No a když se mělo dneska ráno konečně hlasovat ve tři hodiny, tak jste zjistili, že nemáte dostatek vašich vládních poslanců na to, abyste přehlasovali senátní veto. Bylo vás tady 97 a potřebovali jste 101 poslanců na přehlasování senátního veta. To znamená, to je neuvěřitelná blamáž, protože vaši poslanci vládní prostě nepřišli do práce. Aby se o tom hlasovalo hned, ale vy jste hned hlasovat nechtěli. Takže jestli tady na mě bude někdo reagovat, tak to zase budou lži na lži a výmluvy na výmluvy, protože já jsem navrhl hlasovat hned, hlasovat se mohlo hned, ale vy jste hned hlasovat nechtěli, protože jste tady neměli dostatek poslanců. Je to další selhání na selhání a tvrdě na to doplácí všichni občané. Vaše vláda nepředstavila nic. Přichází jim drahé složenky za elektriku, za plyn, ale pomoc není žádná. Vy vůbec nechcete pracovat. Takže to je opravdu otřesná záležitost. Otřesná záležitost. To přece ví celá republika, že prodražujete práci Sněmovny. Není to náhodou tím? Obrovským způsobem prodražujete i práci Sněmovny a odmítli jste i v rámci toho hlasování návrh SPD na zamrazení platů politiků na celé volební období. Ví to celý národ a vy se tomu ještě tady smějete, což taky všichni slyšeli. Je to neuvěřitelný chování úplně, je to opravdu neuvěřitelná arogance, je to neuvěřitelný opojení mocí. A já si myslím, že je to úplně neuvěřitelný. A vůbec se nedivím, že vládě Petra Fialy už klesají preference, což jsme viděli i průzkum na serveru televize Nova, že už vám to klesá, na 26 % že vám lidi věří, což pár týdnů po volbách je opravdu z mého pohledu špatný výsledek. Ale ten sestupný trend je potřeba si tady pojmenovat, je potřeba o něm mluvit, o tom, jak klesá důvěra vlády. To je přece úplně jasné.
No, neodejde sama. Pokud neuděláme nic, tak těch 8 nebo 10 % si lidé začnou započítávat, podnikatelé si začnou započítávat do svých cen, lidé do svých smluv, do svých cenových očekávání a té inflace bychom se už nezbavili nikdy, protože bychom narušili naše inflační očekávání a čekali bychom takovouto inflaci i v nadcházejících letech. Takže já bych se chtěl zastat České národní banky. Zvýšení úrokových sazeb je nutný krok k tomu, aby inflace byla zvládnuta, byť já osobně nesouhlasím s rychlostí a razantností, kterou to Česká národní banka dělá.
Především pravá část tohoto křídla - prosím vás, pokud si něco potřebujete vyřídit, běžte do předsálí.
Děkuju pěkně. Čili té České národní banky je dnes potřeba se zastat, byť i ona má svůj díl viny na tom, jak dneska inflace vysoká je. Nicméně je trošku nešťastné, že neumíme rozlišit inflaci jako růst všech cen a pleteme do toho, byť důležitý, faktor růstu cen energií, který je určitě důležitý, který musíme brát vážně, musíme to brát vážně zvlášť z titulu toho, že jsme jedna z nejprůmyslovějších ekonomik světa, a ve chvíli, kdy se ceny energií budou vyvíjet v České republice a v celém evropském prostoru tak, jak se vyvíjejí, tak to zejména na Českou republiku bude dopadat s daleko většími náklady, než to bude dopadat na ekonomiky, které jsou třeba více postavené na sektoru služeb, než je Česká republika, kde je výrazný podíl, nebo velmi výrazný podíl českého průmyslu. Musíme si také říci, že ceny energií a to, co se s nimi děje, není žádné tržní selhání. Energetika už dávno není obor nebo oblast, kde by rozhodovaly tržní síly. Já jsem velmi pana premiéra x-krát kritizoval za to, že souhlasil v prosinci 2019 s Green Dealem na úrovni Evropské unie. Budu to dělat dál, protože si myslím, že to bude další faktor, který bude ceny energií zdražovat. Pokud to neuděláme, budeme pouze řešit následky a budeme se hádat o to, jestli máme používat nástroje daňové politiky nebo jakékoliv nástroje sociální politiky.
Já také děkuji. To byl poslední přihlášený s přednostním právem ke stanovení pořadu 10. schůze. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí? Nikoho nevidím. Zagonguji, protože nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 10. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Je tady návrh na odhlášení. Všechny vás odhlásím a poprosím vás, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami. Já si v tuto chvíli dovolím zahájit hlasování. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Návrh nebyl přijat. Tím nebyl schválen pořad dnešní schůze.
Jenom velmi stručně.
To je absolutní nehoráznost, zejména od vlády, kterou tvoří subjekty falešně se vždy tvářící jako ti, kdo stojí na straně českých živnostníků a podnikatelů. Tady bych rád zdůraznil, ale pan ministr Síkela to stoprocentně ví, že páteří ekonomiky nejsou montovny, nadnárodní montovny. Až se jim tady přestane líbit, tak prostě odejdou, a to ani nemluvím o tom, že vyvádí daně často do zemí, kde jsou výhodnější daňové podmínky. Je to ten Kypr například. Ale právě páteří ekonomiky jsou živnostníci. Ti tady musí žít, jsou to malí živnostníci a malé české firmy, ti jsou páteří ekonomiky. Takže stát by měl podporovat živnostníky a malé české podnikatele, kteří platí daně v České republice a žijí tady s námi v České republice. Proto se na to ptám, co s tím hodlá vláda dělat. Tato vláda se často ohání západními vzory, zejména německými, ale pouze tehdy, když se jí to hodí. Hnutí SPD říká jasně, a v tomto smyslu i pracuje: vážíme si našich živnostníků a podnikatelů, kteří jsou onou pověstnou solí země, motorem jejího hospodářství a zaměstnanosti a základní oporou systému veřejných daňových příjmů. Teď mi dovolte úplně závěrem. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby její prioritou při pomoci živnostníkům a podnikatelům postiženým omezujícími opatřeními byla ochrana zaměstnanosti a pracovních míst českých občanů.
Další v pořadí s přednostním právem je přihlášen pan ministr Síkela. Pane ministře, prosím.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, doufám, že se tady srovnám lépe než minule, za což jsem byl kritizován. Já bych řekl, že mnoho z nich bylo slovy velmi populistickými.
Jestli by to někdo kvantifikoval? I kdybych tady v té Sněmovny byl osamocený, tak osamocený budu i klidně proti všem bojovat za svobodu a demokracii v České republice. Pro mě je to ta maximální možná hodnota. To také svědčí o mimořádné, mimořádné aroganci! Ale ono to není ani o té hodině práce Sněmovny. O miliardy korun! Vždyť kvůli vám nemají miliardy na investice různé úřady. My se potřebujeme proinvestovat z krize. Vy jste zabrzdili peníze. Kvůli vaší vládě, kvůli vaší neschopnosti jste okradli o již slíbené peníze hasiče, policisty, pracovníky v sociálních službách, vojáky, pracovníky úřadů práce, těm jste ještě naložili práci navíc, jak víme, pracovníky dalších potřebných profesí. Ano, ta vaše vláda opravdu stojí miliardy, ale všechny občany, kterým jste vytáhli peníze z kapes. A teď jsem slyšel nějaké zástupné přihlouplé řečičky, hodina Sněmovny stojí 700 000 korun. Vždyť to je všechno také kvůli vám. To je typické uvažování koalice ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů.